Po zastropování cen energií volala předpokládám většina této Sněmovny. A kdo bude mimo jiné jedním z nejvýznamnějších beneficientů zastropování cen energií? Naopak obce a kraje a jimi zřízené organizace budou beneficienty v režimu zastropování cen energií. Děkuju mnohokrát.
Děkuji a máme zde jednu faktickou a to je pan poslanec Jiří Mašek, a poté ještě jedna faktická naskočila a to je pan poslanec Aleš Juchelka.
Na to navazoval 23. 10., což byla neděle, pozměňovací návrh pana poslance Michálka a dneska ke stejné materii máme další pozměňovací návrh pana poslance Jakoba.
Děkuji a s faktickou se hlásil pan ministr Šalomoun.
To říká opoziční poslankyně, ale je dobře, že jste se rozhodli, jak jste se rozhodli. Já jsem si to rychle také počítala, ale neměla jsem k dispozici ty termíny. A právě proto si myslím, že ta kritika je opodstatněná. To měla být krátká faktická poznámka, očividně toho nejsem schopna, ale to podstatné snad bylo řečeno.
Děkuji za slovo. Všechno jsem si asi nestihla zapamatovat. Toto je striktně národní řešení. Zítra určitě budeme projednávat první čtení rozpočtu, tak se k tomu vrátíme znovu. To, co jsem už řekla, ty příjmy nemají mašličky, ani ty výdaje, to znamená, tam nemůže nastat to, že tyto příjmy můžete vázat jenom na tyto výdaje. To jsou příjmy a to jsou výdaje, to je prostě beze sporu.
Pokud by tak učinila Česká republika, konkurenčně tyto firmy zlikviduje.
Žádná faktická poznámka není, v tom případě budeme pokračovat v řádně přihlášených do rozpravy.
Ale o tom jsem nechtěl hovořit. Myslím si, že to je dobrá věc, a pomůže to živnostníkům, pomůže to občanům. Je jasné, že to tak nebude. To si myslím, že je také zřejmé. Pak navrhujeme zvýšit slevu na manžela, který nemá vlastní příjem.
Třetí pásmo paušální daně pak bude pro OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů bez ohledu na typ samostatné činnosti. Tento pozměňovací návrh souvisí se zavedením tří pásem paušálního režimu, ve kterých se platí paušální zálohy, daň z příjmů a veřejná pojistná v různých výších. Pokud jsou jeho příjmy ve zdaňovacím období vyšší, než je nastaveno pro zvolené pásmo, musí daň i veřejná pojistná doplatit na úroveň toho vyššího pásma. Veřejná pojistná se však dle tohoto vládního návrhu nevrací, zůstanou tedy zaplacena ve výši podle zvoleného pásma, i když poplatník dosáhl příjmů pro nižší pásmo. Na to právě reaguje můj pozměňovací návrh, dle kterého by se vracela i část veřejných pojistných přesahující částku odpovídající nižšímu pásmu. Navrhuji snížení počtu pásem paušálního režimu. V mém návrhu budou poplatníci, kteří ve vládním návrhu zákona spadají do třetího pásma paušálního režimu, spadat do pásma druhého. Výše paušálních záloh, daně v paušální výši a paušálních veřejných pojistných navrhovaná pro druhé pásmo zůstává zachována. Ten dopad jsem s vaším svolením konzultovala s kolegy z Ministerstva financí, takže čerpám z jejich propočtu. Tolik standardní politická debata k daňovému balíčku. Avšak nakonec došlo k tomu, co jsem neočekávala, že diskutujeme dnes a musíme diskutovat také daň z mimořádného zisku, kterou tak, jak nám to představil teď pan ministr v roli poslance, připojuje jako pozměňovací návrh právě k daňovému balíčku. Rozhodnutí neprojednávat daň z mimořádného zisku jako samostatný zákon je podle mého pohledu zcela neakceptovatelné. Měla to dostat odborná místa, měla mít šanci mít vliv na tento text, měla to probrat Legislativní rada vlády, mělo to projít třeba i zkráceným, ale řádným legislativním procesem, mělo to jít na výbory. To je přece naprosto nestandardní a bezprecedentní narušení. Nejprve vláda přijde s tím, že zavede novou speciální daň z mimořádných zisků, která bude platit od 1. ledna 2023, ale nebyla by to vládní pětikoalice, kdyby nepřišla s nějakým překvapením. A jak to celé bylo si zopakujme. V úterý minulý týden se objevila na twitterovém účtu místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové informace o tom, že by daň z mimořádných zisků měla platit již tento rok, a to tedy retrospektivně. Mluvím tady převážně o akciích skupiny ČEZ a vybraných bank. Tyto informace způsobily propad akcií ČEZu, Komerční banky, České spořitelny a dalších o celkových 31 miliard korun. Téměř 31 miliard korun za tak krátkou dobu, tak to je tedy výkon - neuvážené, bezohledné a hloupé. Uvědomují si vůbec členové vlády, že takové výstupy nabourávají důvěru investorů v kapitálový trh? A to tady vůbec nechci komunikovat možnost, že by tyto kroky byly účelové. I tak je to velmi špatná zpráva. Nebyla by to vládní pětikoalice, pokud by totiž tomu byl konec. Po středečním jednání vlády přišel Zbyněk Stanjura s tím, že s retrospektivním zavedením daně za letošní rok se nepočítá. Aspoň jedna dobrá zpráva v záplavě těch špatných. Popřel tedy tvrzení svých kolegů z pětikoalice. Já však za vrchol drzosti pokládám jeho tvrzení, že za chaos mohou novináři, kteří členům kabinetu kladou dotazy na vládní agendu. Tak tohle snad už není myšleno vážně. Novináři, ptáte se prostě moc a ptáte se brzo.
Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, my jako SPD plně podpoříme návrh na zařazení mimořádného bodu s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy.
Omlouvám se, pane předsedo, že vás ruším. Prosím, můžete pokračovat.
Jde tedy o opakovanou ukázku mimořádného diletantismu představitelů vládních stran, poškozujících Českou republiku, její firmy a občany. Kdo tuto škodu zaplatí a kdo za ni ponese odpovědnost? A nebylo to náhodou účelové vyjádření, které mělo někomu způsobit prospěch? V případě, že by se tímto způsobem, a bylo to takto, jednalo například ve Spojených státech, tak tam hrozí samozřejmě za taková kurzotvorná vyjádření mnohaleté těžké tresty a je to samozřejmě kriminální čin. Je to neuvěřitelná blamáž a já se ptám, jaké škody ještě chce vaše vláda způsobit.
Jedná se o opatření, které v případě prodeje části společnosti, který nesouvisí s rozhodnou činností na tuto část společnosti, nepřecházela povinnost platit daň z neočekávaných zisků. Návrh je plně v souladu se záměrem pana ministra financí zdaňovat neočekávané zisky, nikoliv tedy běžné podnikatelské aktivity.
Děkuji za slovo.
Jsou to dva pozměňovací návrhy, které jsou podávány jako alternativní varianty k návrhu pana ministra Stanjury. Tato kritéria se odvíjejí od již používaných charakteristik u energetických firem, respektive charakteristiky středně velké banky.
Žádnou přihlášku s přednostním právem neeviduji, v tom případě budeme postupovat podle řádných přihlášek.
Děkuji.
Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím. Nyní tedy pan poslanec Michal Kučera, připraví se pan poslanec Jan Jakob. Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo.
Nyní pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Roman Kubíček.
Myslím si, že vzhledem k tomu, jak to tehdy bylo účelové, že bychom se měli vrátit zpátky k původnímu řešení.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Roman Kubíček, připraví se paní poslankyně Alena Schillerová. Prosím. Nyní tedy paní poslankyně Alena Schillerová a připraví se pan poslanec Jiří Havránek. Jako další vystoupí pan poslanec Jiří Havránek.
Předkládáme jej s kolegy Tomášem Müllerem a Róbertem Telekym.
Já vám děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo. Respektujeme, že mnozí poslanci a poslankyně dlouhodobě plánují jednání ve svých volebních regionech právě na poslanecké týdny.
Děkuji. Zaregistroval jsem vaši žádost o zkrácení lhůty na projednávání na 7 dnů. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do podrobné rozpravy? Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo? Není tomu tak.
Ale je to rozhodnutí, které se týká daní, a to je součástí suverénní politiky státu. Na tom se doufám všichni shodneme. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. Máme zde několik faktických poznámek.
Vy promíjíte to, že není zpracovaná studie dopadů, když se tady bavíme o pozměňovacím návrhu za 85 miliard - 85 miliard! A vy říkáte, že to vlastně není třeba. Vy promíjíte to, že jsou tady pozměňovací návrhy na pozměňovací návrhy. To si snad ze mě děláte už srandu. To si snad ze mě děláte srandu, ne?
Já bych chtěl reagovat na kolegu Michálka. Protože tohleto, to znamená oznámení o tom, že se bude danit něco zpětně, to znamená za tento rok, oznámit to na konci října, na konci desátého měsíce, že někdo bude zdaněn, je zásadní informace i pro firmy, které jsou kótované na burze. vy neovlivňujte kurzy akcií pražské burzy tím, že vypouštíte dopředu něco, co není domluveno. To je úplně jednoduché.
Dále s faktickou poznámkou pan Aleš Juchelka.
Děkuji moc. Naopak, my máme být těmi služebníky, kteří tady toto jasné, předvídatelné a férové hřiště nakreslí. Proč to teda celé vzniklo? Proto to vzniklo.
Děkuji, to byl potlesk pro pana předsedu Michálka. A znovu říkám, že možná by bylo dobré, kdyby se příslušné orgány podívaly, kdo v té době nakupoval.
Máte slovo.
Ano, je projednáván rychle. Myslím si, že v době krizové má vláda jednat rychle. Já si pamatuji, jakým způsobem jsme tady projednávali pandemický zákon. To jsme tady seděli, dokud se šéfové stran a zástupci stran nedohodli, řešilo se to v noci a ten samý večer se to ještě psalo na koleni. My jsme se přizpůsobili, byli jsme připraveni, nastudovali jsme si to, připravili jsme návrhy. Ano, máme tady krizi, bohužel je potřeba jednat rychle. Ano, pokud se najdou nové okolnosti, i koalice může svoji dohodu změnit. Takže ty firmy, ten ČEZ, přišel o 31 miliard?
Tato daň nemá a nesmí sloužit k tomu, abychom například snižovali strukturální schodek, k tomu jsou jiná opatření. V této chvíli to bylo celé úvodní slovo.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Původně jím byl pan poslanec Vojtěch Munzar, ten je všem ze zdravotních důvodů řádně omluven.
Krásný den, kolegyně, kolegové. Shodou okolností i zde jsem zastupoval kolegu Vojtěcha Munzara. Co se týče nejprve diskuse, jež proběhla k tomuto návrhu zákona, myslím, že zejména se diskutovalo právě v oblasti nastavení parametrů paušální daně. Obdobné změny navrhované v ostatních dotčených ustanoveních jsou pak důsledkem jejich provázanosti s touto částkou. Dále jsem byl zmocněn já, respektive pan kolega Munzar jako zpravodaj, k tomu, přednést takto usnesení našeho výboru.
Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji, pane ministře, a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásil původně jako první pan místopředseda Havlíček, ale dává přednost paní předsedkyni Aleně Schillerové s přednostním právem.
Další s faktickou pan poslanec Jakob. Zatím žádná další faktická není. Vaše faktická vyvolala celou řadu dalších.
Já si myslím, že se v tom nikdo už nemůže pořádně vyznat. Kolik je tedy tady těch pozměňovacích návrhů, jaké tam dáváte sazby? To je neuvěřitelný chaos, který vy tady vytváříte, ale vy sami jako vládní koalice, vždyť vy nemáte vůbec nic v ruce. Vy tady pozměňovacím návrhem poslaneckým chcete dát do rozpočtu 85 miliard, přičemž všichni říkají, že to ani není možné vybrat. Říkají to ekonomové, experti, poradci vlády, poradci pana premiéra. Vždyť to je neuvěřitelné, co tady vy předvádíte. A to chcete po nás, abychom vás chápali a abychom vám ještě dodali hlasy. Opakuji, amatérismus.
Byla bych moc ráda, kdybyste se k tomu, pane ministře, vy ze své kompetence, vyjádřil. Děkuji vám.
Vy to nemůžete posoudit ve své bohorovnosti, prostě vy nejste schopen posoudit, jestli je, nebo není třeba to vysvětlit a přeložit to pro normální lidi.
Zatím žádný další potom s faktickou není. Máte slovo.
Děkuji moc. Tak já bych chtěl vyzvat pana poslance Michálka, aby nám tady představil ten svůj pozměňovací návrh, kvůli kterému ještě dneska dopoledne... Děkuji, chápu, rozumím, vyzývám.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, někdy stačí nechat plynout čas a člověk se dočká. Nám samozřejmě píše spousta licí. To je věc, kterou jsme navrhovali v únoru, jsem rád, že se nám ji podařilo dotáhnout do konce. Je to důležitý instrument, který jsme my jako Piráti navrhovali už v květnu tohoto roku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání našeho bodu, čas určený na přestávku vypršel. Než udělím slovo, přečtu omluvy. Pokračujeme v obecné rozpravě, kde eviduji jednu žádost o vystoupení, a vystoupí nyní pan poslanec Roman Kubíček.
Výroba, přenos a rozvod elektřiny nahrazuje kódem NACE 35.11 Výroba elektřiny. Podoba předmětného evropského nařízení je kompromisním zněním a jedním z úspěchů českého předsednictví. Samo o sobě totiž nařízení svojí komplexností postihuje tři hlavní segmenty energetického trhu, na něž přenáší solidární podíl v řešení energetické krize. Přenos a rozvod elektřiny je přitom již v současnosti v České republice pevně regulovaný byznys s jasně přípustnou ziskovostí, a tudíž postrádá jakoukoliv relevanci v diskusi o 120 % průměrných příjmů posledních let. Pro navrhovanou úpravu je tedy nejen nerelevantní, ale domníváme se, že je uveden i chybně. Tímto se jeho uvedení jeví býti nadbytečné.
Dorazila další omluva, od 19 hodin z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan poslanec Berki.
Česká republika se nachází ve velice nejisté době. Po obnovení chodu ekonomiky po zdravotnické krizi se musí země a její obyvatelé vyrovnat s válkou, která probíhá na Ukrajině, dopadá významně i na Českou republiku. Ekonomická i geopolitická situace je přitom velmi nestabilní. Nyní nelze predikovat, zda budou v pozměňovacím návrhu jmenovaná odvětví generovat zisky, či zda nebudou mimořádné zisky vytvářet podniky jiné či v jiných odvětvích. Proto můj pozměňovací návrh.
Já vám také děkuji. Zájem nevidím. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu, pan poslanec Marek Výborný. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Prvé čtení tohoto sněmovního tisku proběhlo dne 29. září 2022, přičemž lhůta pro jeho projednání ve výborech nebyla zkrácena. Chybou, omylem, k tomu se přiznáváme.
Hlásí se někdo? Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo, jestli je zájem? Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě. O slovo se přihlásil pan předseda Výborný. Prosím.
Děkuji. Navrhuji přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 296 ve výborech o 20 dnů. Děkuji, že o tomto bude hlasováno, a děkuji za podporu.
Děkuji, pane předsedo, a táži se, zda se ještě někdo hlásí v podrobné rozpravě? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Hlavní důvod pro předložení tohoto návrhu zákona je plnění programového prohlášení vlády, ve kterém najdeme minimálně tyto věty a tyto závazky: "Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun, na stejnou hranici se posune možnost využití paušální daně. Za druhé parametricky upravíme kontrolní hlášení a za třetí snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků." Ze zdravotních důvodů je omluven původní pan zpravodaj, pokud mě paměť neklame. Není automatickým pravidlem, že změna daňových zákonů přináší pozitivní změny pro daňové poplatníky.
Oni to nevyčerpají do konce roku. To znamená, že tady je jasná konkurenční nevýhoda toho, že český průmysl musí hradit dražší elektřinu než ve všech okolních zemích, jakkoliv my ji u nás vyrábíme, dokonce ji vyvážíme!